No nebylo. Opravdu nebylo. Já nevím, jestli pan doktor je odborník jako pyrotechnik, já se za něj nevydávám. Ale ze všech dostupných zdrojů a od lidí, kteří tohle dělají v Afghánistánu, vím, že by to prostě nefungovalo, že bychom ty lidi v podstatě poslali když ne na smrt, tak na velmi těžká zranění. Ještě jeden příklad si dovolím. Ale to nebyl prosím sklad. Takže prosím dělme to deseti. Ještě poslední příklad.
Jistě budeme slyšet spoustu zajímavých slov, možná i dojemných slov, ale mě, dámy a pánové, nikdo nepřesvědčí, že hlavní jádro pudla je skutečně v tom, co pan starosta naznačil, že o takto závažnou munici se starají soukromé firmy. Nerad bych nyní vypadal jako socan, kterej chce všecko znárodňovat. Ale dámy a pánové, tak se svolala mimořádná schůze, kde se ctihodná Sněmovna Parlamentu České republiky diví, nebo bude divit a přijme nějaké usnesení, že žijeme v zemi, kde soukromé firmy se starají o takto nebezpečnou munici, a my tady probíráme zákony, komu povolíme, aby si koupil flobertku a komu ne. Když se nad tím zamyslíte, je to dost tristní obraz. Vláda nebo její část, která sedí za mnou, se nedomnívám, že za toto je zodpovědná. Normální to z mého pohledu není.
Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, vážení pánové ministři, dámy a pánové, projednáváme dnes důležité téma, a to nejenom tím, co se stalo, ale především proto, že místo krizového řízení vidíme na úrovni kraje i vlády jen chaos. Být na jeho místě, rozhodně bych neměla klidné spaní. Samozřejmě že se jedná o událost, které jsme v novodobých dějinách ještě nikdy nečelili, a chybí zkušenosti. Jednání pana hejtmana Mišáka a jeho některá vyjádření napovídají, že připravenost kraje na takovouto situaci byla velmi malá. To je zarážející zejména s ohledem na skutečnost, že pan hejtman není ve své funkci nováčkem, ale naopak je hejtmanem již šest let. Pan hejtman Mišák prý například netušil, že muniční sklad u Vrbětic už dávno neslouží armádě! A že měl být tudíž zahrnut do krizového plánu kraje. Doslova cituji: "Ministerstvo vnitra provádí kontrolu zajištění připravenosti ostatních ministerstev a jiných ústředních orgánů nebo správních úřadů na řešení krizových situací a ve spolupráci s příslušným ministerstvem provádí kontrolu krizových plánů krajů." Chtěla bych se tedy zeptat pana ministra Chovance, jak často Ministerstvo vnitra uplatňuje tuto svoji zákonnou kompetenci. A jaké případné zlepšení, pokud se tak neděje, bude pan ministr navrhovat, případně jakou odpovědnost a koho odpovědnost za to, že se to nedělo, pan ministr Chovanec vyvodí. Také by mě zajímalo, jestli pan hejtman Mišák svolává bezpečnostní radu kraje. Já jako starostka ji mám minimálně dvakrát do roka. Jak se na to připravíme, jak budeme evakuovat lidi. Tohle všechno je úloha samosprávy. Kdyby však tato tvrzení platila absolutně, pak by stav nebezpečí a krizový stav nebylo možno vyhlásit vůbec nikdy! Ani při povodních! Pan hejtman dále uvádí, že vzhledem k tomu, že šlo o mimořádnou událost u státní organizace zřízené Ministerstvem obrany v objektu v majetku státu, není vhodné ani přípustné zasahování do kompetencí státu jakýmkoli orgánem samosprávy. Pak ale přeci nebylo nic jednoduššího než vyhlásit právě stav nouze nebo krizový stav, který by umožnil bezprostřední povolání armády! Na začátku, který vám tady právě teď popisuji.
Že to nebylo probráno detailně. Optimalizace vojenských újezdů, tedy jejich zmenšení a zrušení jednoho, je prostě krokem promyšleným, dlouho plánovaným a vedoucím ke zvýšení efektivnosti hospodaření armády. Stát patří občanům. Občanská práva volit si vlastního zastupitele samosprávy a vlastnit majetek by stejně jako občanské právo pohybu po tomto území neměla být omezována, nebo dokonce selektována. A především pak na území, které ze zákona ztratilo účel svého určení. Dovoluji si ještě závěrem dodat, že návrh zákona po sobě schválily hned tři různé vlády.
Já se omlouvám, pane ministře, ale dovoluji si znovu požádat o klid! Prosím vás, páni předsedové, abyste šli příkladem svým kolegům.
Děkuji, pane předsedající. Nechci teď rozebírat, do jaké míry je vzhledem k souvislostem úplně fér argumentovat vojenským muničákem v Květné. Ale to nechme stranou. Myslím, že budete volit mezi minulostí a budoucností, budete volit mezi nepřirozeným stavem a přirozeným stavem, budete volit mezi anachronismem a moderním řešením dobrým jak pro občany, tak i pro armádu.
Ptám se na vystoupení zpravodajů. Nejprve paní zpravodajka Černochová a její závěrečné slovo.
Děkuji. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, za malou chvíli budeme hlasovat o návrhu zákona, který má za sebou dlouhou genezi zpětně přesahující toto volební období. Armáda dlouhodobě deklaruje, že optimalizace vojenských újezdů je krokem logickým... ... ekonomickým, správním a efektivním. Podle všech objektivních měřítek je území vyčleněné pro potřeby armády ve vztahu k její početní velikosti a dnešním potřebám naddimenzované. Stěžejním argumentem, který hovoří pro přijetí tohoto návrhu zákona, je také zrovnoprávnění občanů, kteří v újezdech žijí a dodnes jsou omezeni na svých občanských právech. V roce 2011 pak Ministerstvo obrany pod vedením tehdejšího ministra Alexandra Vondry oficiálně oznámilo svůj záměr redukce plochy vojenských újezdů, ustanovilo příslušnou komisi pro jejich optimalizaci a zahájilo první jednání s obyvateli a zástupci příslušných samospráv. Vedle toho probíhala také celá řada jednání na celostátní úrovni, a to jak mezi resorty obrany, vnitra, životního prostředí, ale také na půdě Poslanecké sněmovny i Senátu, například v našem výboru pro obranu to bylo několikrát. V důsledku pádu vlády však již nebyl projednán v Poslanecké sněmovně a byl předložen až po podzimních volbách. Důvodem, proč zde zmiňuji celý tento vývoj, je to, že bych ráda zdůraznila, jak důslednou a komplexní diskusí zákon o optimalizaci vojenských újezdů prošel a že nemůže být pochyb o tom, že zde od samého počátku byla poctivá snaha o nalezení konsensu.
Děkuji paní poslankyni Černochové. Pan poslanec Sklenák.
Stejně tak jako sugestivní návrhy některých nedělních kladečů otázek, kteří vyzývají k mé rezignaci. Pane Moravec, to je humor. To jsou prosím absurdní věci.
Prosím, pane poslanče.
Jinak jsme žádnou debatu nezačali! Ještě nikdo neměl šanci podle jednacího řádu tady vůbec nic navrhnout! Vůbec žádné věcné stanovisko sdělit. Potom nechápu, k čemu reagují ministři, k čemu bude reagovat pan náměstek hejtmana, když ani jeden z řádně přihlášených poslanců neměl šanci podle jednacího řádu tady cokoliv sdělit. Neměl jsem zatím šanci. Chovám se slušně, nehlásím se k faktickým a neporušuji jednací řád, i když to mám jenom na dvě minuty. Chápete, dostali jsme se úplně mimo. Takže kolegyně a kolegové, prosím, jestli chceme tu schůzi navést zpátky do nějakých základních mantinelů a břehů, tak se zkusme vrátit k pravidlům. Však ten průšvih, který tam je, prý je také jenom proto, že se nedodržovala nějaká pravidla. Tak se zkusme i my vrátit k pravidlům, která tady běží, mají běžet, a možná nám ta schůze poběží normálně. Nechť dostanou slovo ti, kteří jsou řádně přihlášeni, a potom teprve, ať reagují ministři a případně náměstek hejtmana.
Děkuji za tuto faktickou poznámku. S faktickou poznámkou pan poslanec Šarapatka.
Děkuji, vážený pane předsedající. Faktická poznámka je, že možná se bude řešit trestní odpovědnost nebo věcná odpovědnost. Ale myslím si, že politická odpovědnost je zcela jasná a měla by se z toho vyvodit.
Děkuji.
Všechno má svoje náležitosti. A protože jsme v právním státě, tak nezbývá než abychom vycházeli z těchto faktů. Toto proběhlo za účasti policejního prezidenta, ředitele pyrotechnické služby a ministra vnitra. Jsou používány obrněné transportéry, tanky, speciální technika. Nelze nařídit bezodkladné provádění staveb nebo terénních úprav. Vykonávání péče o mládež. Nechci citovat celou část, co vyhlášení stavu nebezpečí obsahuje a k čemu slouží.
Já bych byl velmi opatrný s argumenty, že armáda něco nepotřebuje. Já jako stínový ministr obrany si velmi pamatuji diskusi o muničním skladu v Květné. Armáda muniční sklad v Květné nepotřebovala a velmi tlačila na to, abychom provedli privatizaci a tohoto objektu se zbavili. Kdybychom vyslyšeli tehdejší návrhy na privatizaci tohoto objektu, tak tu munici dneska nemáme kam složit.
Dobré dopoledne.
Děkuji. Ta první poznámka. Sice je to vládní návrh, ale vlády, která tady už dávno není. To je první věc. Víte, když se chce něco zrušit, tak se udělá analýza, aby to šlo zrušit. Například úřad vojenského újezdu Brdy zakázal cvičení a na základě toho se tam ta cvičení už nekonala! Takže o čem tady mluvíme? To prostě je záměr. A já se ptám: Před rokem a něco na Majdanu - uvědomovali jsme si, co to může způsobit? Neuvědomovali. Prosím vás, máte vůbec nějakou představu, co může být za pět, za deset let? Kde bude protiraketová obrana, kterou budeme potřebovat?
Děkuji panu poslanci Seďovi.
Dámy a pánové, pane předsedající, ačkoliv si kolegy Chalupy velmi vážím, tak je pěkné, že armáda řekne, že něco potřebuje, nebo nepotřebuje, ale armáda by především měla dostat zadání. Zadání od vlády, zadání politické i od Poslanecké sněmovny. Je skvělé, že v Olomouckém kraji se teď bouřlivě investuje. Malují se čáry na silnice, aby se mohly předat kraji jako civilní, dělají se nové mosty, osazují se dopravní značky a spousta dalších a dalších věcí. Je to fajn, že se tam investuje - když na to armáda má, proč ne? A další věc. Armáda prohlásila jako nepotřebný majetek kasárna Hejčín v Olomouci. Byla na prodej, přišli nějací zájemci, nikdo je nakonec nekoupil. Ale teď se ukázalo, že nejméně tři vojenské útvary by tato kasárna mohly využít. A já jsem moc rád, že Ministerstvo obrany potažmo armáda změnily názor a tento majetek už není nepotřebný a vrací se zpět k využití Armády České republiky.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, po něm pan poslanec Šarapatka. Prosím, pane poslanče.
Pro mě je překvapením - je to sněmovna, takže sněmujem - pro mě je trošku překvapením, že se tady dozvídám podprahové informace, že náčelník Generálního štábu je pravděpodobně zlobbován. Za deset let ta armáda bude vypadat úplně jinak! Bude to více o kybernetice, o bezpilotních prostředcích a dalších věcech.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Šarapatka, po něm pan poslanec Kováčik.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já jsem byl v podstatě rozhodnut hlasovat pro zrušení toho újezdu. Ale když nyní slyším, s jakou vehemencí někteří bojují za to zrušení, tak mi tady začíná něco smrdět. A obávám se, že budu ještě muset to stanovisko přehodnotit.
Děkuji panu poslanci Šarapatkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik.
Děkuji za slovo. Vím, že je to složitý problém, vím, že se tam protíná mnoho různých zájmů. Tedy znovu navrhuji procedurální návrh vrátit do druhého čtení. Je to vytvoření prostoru pro ještě další diskuse.
Děkuji panu poslanci Kováčikovi.
Děkuji, pane předsedající. Je to opakování neustále téhož. Takže si dovolím vaším prostřednictvím se obrátit na ty poslance, kteří tady naznačili, že dneska zaslechli nějaké novinky. Tak patrně minule nebyli přítomni, protože tady nezaznělo vůbec nic nového. Jenom to potvrzuje ten status quo. Je to prostě téma, které nějakým způsobem dělí Sněmovnu. Neměli bychom zpochybňovat něco tak zásadního a něco, co se tak výrazně spolupodílí na státnosti České republiky, jako je její armáda. Že je dokonce ostudou České republiky. To nemohu brát asi úplně vážně, skutečně nemohu. Ale nejenom to. Pokud se týče úspory. Můžete říct, že v rámci rozpočtu Ministerstva obrany to není nějaký zásadní obnos. Ale těch důvodů je víc a toto je jeden z těch doplňkových důvodů, řekněme.
Vážené kolegyně a kolegové, připadá vám tento postup zcela v pořádku? Vystupování a výroky jednotlivých členů vlády v posledních dnech a týdnech ve vztahu k výbuchu muničního skladu připomínají přehazování příslovečného horkého bramboru. Toto jednání je zejména s ohledem na rozsah této tragédie a ohrožení, jakému byli vystaveni místní občané, skutečně nemístné. Vzájemná obvinění mezi členy vlády mi připadají v tuto chvíli absolutně absurdní! O revizi legislativy a dalších krizových předpisů již tady bylo řečeno dost. Doporučovala bych pánům ministrům, zejména panu ministru Chovancovi, ale i panu premiérovi, takové pěkné čtení na víkend. V žádném případě nechci snižovat podíl odpovědnosti firmy Imex Group na této záležitosti nebo nějakým způsobem vyjadřovat svou důvěru v její kredibilitu. To jsou věci, které musí řádně prošetřit policie. Nechápu, z jakého titulu vlastně pan Babiš tyto spekulace vytváří a rozšiřuje, a de facto tak ztěžuje práci policii. Poslední moje prosba a série dotazů je na pana ministra obrany Stropnického a tyto moje dotazy se týkají zejména majetkové odpovědnosti a s tím tedy souvisejících otázek. Přece jenom už uplynuly skoro dva měsíce od výbuchů, takže času už snad bylo dost a nepředpokládám, že by tyto nájemní smlouvy byly nějak zásadně složité a spletité. Chtěla bych se také zeptat, kdo měl dle smluv odpovědnost za muniční sklady a za jejich zajištění. Byly to firmy, nebo to byl Vojenský technický ústav? Další můj dotaz je: Existuje pojistka? Kdo uhradí škodu? Další dotaz: Kdo měl na starosti kontrolu zabezpečení? Na tuto otázku už částečně pan ministr odpověděl, jenom bych poprosila o zopakování toho, jestli to byla policie, státní podnik, nebo příslušné firmy. Již se ozývají společnosti, že budou chtít po státu odškodnění za zfušovaný zásah. Jistě může jít o taktiku k odvedení pozornosti, ale stejně. Pokud dojde ke sporům, byla bych ráda nyní ujištěna, že nakonec škody nezaplatíme my všichni - daňoví poplatníci. Objevují se také informace o tom, že sklady byly pronajaty za nízké částky a podobně. Dokonce jsem slyšela i informaci, že možná některé objekty byly dokonce prodány. Můžete nám, pane ministře, prosím sdělit, jak jsou smlouvy postaveny z hlediska nájmu, případně vlastnických vztahů? Nalezl jste v nich nějaké pochybení? Kdo to nakonec zaplatí? Vím, že ještě neskončilo vyšetřování a že mi, vážený pane ministře, asi ne úplně na všechny moje otázky budete moci odpovědět, přesto bych vás chtěla požádat, abyste alespoň ty, které se týkají nájemních smluv, zodpověděl, protože na nich není nic tajného. A myslím si, že pokud by se tyto smlouvy odtajnily, že by se uzavřela celá řada různých spekulací vašich vládních kolegů.
Děkuji paní poslankyni Černochové a teď tu mám smršť faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Kořenek, po něm pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Klučka atd.
Budu velmi stručný. Proč jste těm lidem neřekla, že tato vláda pouze tahá horké kaštany z ohně, že kraj řeší problémy, které zavinily pravicové vlády?
Děkuji panu poslanci Kořenkovi.
Prvně vystoupí pan premiér, po něm pan ministr vnitra Chovanec, poté pan ministr obrany Stropnický.
Zastupitelstvo Středočeského kraje nesouhlasí s návrhem úpravy krajské hranice mezi Středočeským a Plzeňským krajem na území vojenského újezdu Brdy po jeho zrušení, které vyplývá z předloženého návrhu správní příslušnosti katastrů k obcím, a trvá na zachování současných hranic. Argument, že starostové dotčených obcí již v roce 2012 schválili změnu hranic krajů, je značně zkreslený. Plzeňský kraj požaduje odtržení jihozápadní třetiny..."
Já se omlouvám, pane poslanče. Ten zvonek neznamenal, že se blíží Vánoce. ten zvonek znamenal, že si vás dovoluji poprosit o klid.
Oblasti povodí však nekopírují hranice okresů ani krajů. Já děkuji za vaši pozornost a doufám, že toto stanovisko vezmete v úvahu při svém hlasování o této předloze zákona.
Děkuji panu poslanci Václavu Zemkovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Václav Votava, po něm pan poslanec Grospič.
Děkuji za slovo. Mě dost mrzí, že je to postaveno jako spor dvou krajů, kraje Středočeského a kraje Plzeňského. A pak jeden nebo druhý kraj by měl respektovat rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Já samozřejmě budu hájit zájem Plzeňského kraje. On o tom tady hovořil už pan kolega Vilímec. Vidíte, že jsme oba z jiné politické strany, a přesto na to máme stejný názor, protože hájíme názor Plzeňského kraje a hájíme ten názor i jako zastupitelé Plzeňského kraje. Já jsem tady o tom hovořil již několikrát v předchozích čteních. Obce nechtějí žádný majetkový prospěch, nechtějí žádnou výhodu. Takže myslím si, že tyto důvody jsou jasné, a už jsem o nich hovořil v předchozích svých vystoupeních. Neustále se straší developery. Já jsem se žádným developerem o tom nejednal.